Kdo má vinu na tom, že už na začátku se zpozdila veškerá příprava a naše vlády měly obrovské potíže s tím, aby vámi nachystané čerpání operačních programů bylo vůbec možno realizovat?
Děkuji panu poslanci. S další faktickou přihláškou pan poslanec Laudát a připraví se s faktickou poznámkou pan premiér a pan poslanec Zlatuška.
Tak bych mu doporučil, aby se zeptal psychologa nebo psychiatra, co to znamená. A za další, skutečně, pojďte se obrátit do budoucna.
Prosím, s další faktickou poznámkou pan premiér.
Já děkuji, protože alespoň mé vystoupení mělo nějaký smysl. Ale k tomu argumentu pana předsedy Fialy o tom, že sociální demokracie může za to velké množství operačních programů, tak jak to tady uvedl. No promiňte, ale já si pamatuji přesně, jak to bylo. V době, kdy se připravovala struktura operačních programů, a to byla vláda sociální demokracie u moci - tehdy byl tuším ministrem pro místní rozvoj Jiří Paroubek, pozdější premiér -, tak v té době ještě sociální demokracie neměla hejtmany. To je věc, po které tehdy hejtmani za ODS volali. Podívejte se na letošní rok. Největší riziko leží v operačním programu Životní prostředí, který spravuje Ministerstvo životního prostředí. To znamená, ta největší rizika jsou identifikována v centrálních programech. Čili není to problém krajů, krajských operačních programů. Ale to, že jsme měli tak velké množství regionálních operačních programů, je mimo jiné zásluha systematického působení hejtmanů za Občanskou demokratickou stranu.
S další faktickou poznámkou pan poslanec Jiří Zlatuška.
A premiér i další se tváří, že neumí napočítat do tří v okamžiku, kdy zákon říká maximálně dvě funkční období.
Děkuji panu poslanci Zlatuškovi. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Jedna poznámka, jedna rada. Poznámka: vždyť přece to není tak, že by Rada pro výzkum, vývoj a inovace měla jakýkoli vliv na čerpání operačních programů. Podívejte se do kompetenčního zákona. Do toho vůbec Rada pro výzkum nezasahuje. A druhá rada, pane premiére. Podívejte se na příčiny toho, proč nejsou některé finanční částky v operačním programu pro výzkum dočerpávány. Zjistíte například to, že při stavbě velkých infrastruktur se díky veřejným soutěžím ušetřily finanční prostředky, a to je ten důvod a to je důvod pozitivní. Takže ne všechno nedočerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů je špatné.
A to mi tam chybí. Zabýváme se všemi ostatními tajnými službami, respektive vláda ve svém programovém prohlášení. Mluví tam dokonce o dvoustupňové kontrole, nejenom parlamentní, ale i občanské. Takže my říkáme, že nám tam chybí, a věříme, že na tom se můžeme dohodnout, protože... Myslím si, že tajné služby mají být pod parlamentní kontrolou, a to všechny. Paní ministryně spravedlnosti evidentně říká, že ona bude rozhodovat, jestli a kdy budou nějaké personální změny. Řekla, že chce mít všechno pod kontrolou. A v tom služebním poměru je to už dneska. Já jsem je odmítl. A pak možná pro pobavení. Takže milé kolegyně, milí kolegové. Já myslím, že vám budeme říkal vláda slibů a podpory. Máte tam celkem 114krát v obsahové části slova podpora či podpoříme. To tedy fakt nevím, proč to máme u programového prohlášení, ale rozumím, že se zavazujete, že budete podporovat vládu. Jestli jenom verbálně, nebo nějakým konkrétním činem, nebo i finančně. Říkám, na rozdíl od záložních hlasů nebudeme odcházet ze sněmovny ani zdržíme se. A na druhé straně, říkal to i náš pan předseda. Pokud zjistíme, že stojí za podporu, tak je určitě podpoříme. Nedá mi to, abych poslední dvě věty neřekl k tomu dnešnímu prvnímu hlasování.
S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Hašek.
Pane kolego, není to tak. Nové zásady územního rozvoje jsou už rok připravovány. Podpořilo je celé zastupitelstvo a poprvé v historii Nejvyšší správní soud udělal to, že zrušil celé zásady územního rozvoje.
Děkuji panu poslanci Haškovi. S další faktickou poznámkou pan předseda Sněmovny.
Děkuji za slovo. Já samozřejmě, pokud budu řídit schůzi, tak ozřejmím postup hlasování v době, která k tomu bude vhodná.
Děkuji panu předsedovi. S další faktickou poznámkou pan předseda Zbyněk Stanjura.
Takže milý pane hejtmane prostřednictvím pana předsedajícího, fakt jsem se pokoušel pomoci. Já z toho nemám žádnou radost. Na druhé straně, pokud to nebude, a já se obávám, že ti aktivisté, kterým jdete tedy ohromně na ruku v tom programovém prohlášení, přečtěte si to, co všecko jim slibujete, že když se jim to povedlo poprvé, že to budou zkoušet podruhé. A nevím, jak budou úspěšní. Já jsem jenom říkal, že to prostě není možné, pokud to nebude platné. Nejste jediní, v tom pražském okruhu je podobný problém na některých úsecích. Ale výsledek je - to je úplně jedno.
Tak, děkuji panu poslanci. Dostáváme se k další řádné přihlášce.
Ano, děkuji za slovo.
Ano, děkuji. To je návrh, o kterém dám hlasovat. Přivolám naše kolegy z předsálí.
Co ale za rozhodně důležité téma, které hýbe dnešním globalizovaným světem, považuji, je azylová a imigrační politika. Kde se o vašich plánech něco dočtu? Něco je tedy špatně. A myslím, že to bylo zbytečné a že to vyvolalo celou vlnu emocí i v této Sněmovně. Vždycky jsem sdílela názor, proč vymýšlet vymyšlené, proč se trápit psaním některých legislativních norem, když už si některá okolní země dala tu práci a funguje jim to. Nemám nic proti našim východním sousedům, ale opravdu se v Evropě nenajde jiná země než Slovensko, kterou bychom mohli, měli brát za vzor normotvorby? Oba šéfové vlády, jak pan Sobotka, tak pan Babiš, jsou zcela oslněni recepty slovenských kolegů. Správnost slovenské cesty zdůrazňují ve všech ohledech našeho budoucího žití a bytí. Komu fandíte v hokeji, pane Babiši? Ve své fantazii si právě teď představuji dvě hesla z vašich předvolebních billboardů pod sebou. První heslo: Zajistíme dobře fungující stát. Druhé heslo: Chceme stát řídit jako firmu. Mimochodem, na právech se od zkoušky vyhazovalo, když někdo řekl místo podnik firma. Firma je pouze obchodní název, jako je například Agrofert. Ale asi hezky znělo vašim píáristům slovo firma, nebo co čert nechtěl, mohl v tom být nějaký freudovsky předurčený budoucí vývoj naší země. Nehodlám však být poslankyní, která by měla jenom plnou pusu destrukce, kritiky a řečí. A na tom není nic špatného. Děkuji za pozornost.
Já fakticky ten rozpočet 2013 už nebudu číst, to po mně nechtějte, těch 900 stran, není to možné. Každá ta firma, nebo podnik, nebo resort má nějaké náklady a já bych to rád viděl až do detailů. Marketingové náklady, PR agentury, reklamy, sponzoring sportu a všechno možné. Takže já určitě slibuji, že rok 2015 budu aktivně dělat, ten rozpočet, takže ho budu sestavovat s mým kolektivem, takže určitě ho budu taky číst. Takže se omlouvám, že ten 2014, který vlastně nikdo nedělal, ten rozpočet, tak jsme ho schválili, protože jsme neměli jinou možnost. Ohledně imigrace. A to by bylo zajímavé vlastně o tom si promluvit, proč to tak je, a tak dále.
Ano, děkuji. Připraví se paní poslankyně Soňa Marková.
Vážený pane předsedo, vážený nepřítomný pane premiére, vážená nekompletní vládo, dámy a pánové. Když jsem dnes ráno vycházel sem do Poslanecké sněmovny, uvědomoval jsem si, že jdu dělat zvláštní činnost. Jdu vyslovovat někomu důvěru. Když jsem tady poslouchal dneska celý den všecko, co tu zaznělo, slyšel jsem celou řadu věcí. Velmi málo se hovořilo o důvěře. Jestli to všechno, co tam je, je důvěryhodné. Jestli vláda bude schopná to zrealizovat. A proto se dál budu zabývat otázkou, jestli jeho osoba ve mně vzbuzuje takovou důvěru, abych ji mohl dát celé vládě. Před čtyřmi lety jsem vstoupil do politiky, protože jsem měl potřebu pokusit se o změnu poměrů, které panovaly na pražské radnici.
Obávám se, že sociální a ekonomická krize v České republice neskončila a neskončí do doby, dokud bude narůstat armáda nezaměstnaných, dokud se nezačnou v masivním měřítku vytvářet nová pracovní místa, dokud nezačnou významně růst reálné mzdy i celkové příjmy obyvatelstva, dokud nezačnou výrazně klesat počty lidí ohrožených chudobou a sociálním vyloučením ze společnosti. Bez nich to opravdu nepůjde. Dámy a pánové, já podporuji vládní prohlášení a podle toho také budu jednat.
S další řádnou přihláškou je přihlášen pan poslanec Miroslav Grebeníček.
Problémy minulých let, které se vyhrotily v roce 2012, ovšem pokračují. Setrvačnost ekonomiky se přece nedá zlomit přes noc. Sociálně ekonomická situace je natolik vážná, že žádné krátkodobé opatření ji nemůže zvrátit. Mnozí odborníci dokonce připouštějí, že dědictví destrukční hospodářské politiky předchozích pravicových vlád může u nás přetrvávat dalších pět let. Ano, šetřilo se na investicích, čímž jsme ztráceli budoucnost. Koordinace vládní a měnové politiky byla prakticky nulová. Když se zamyslíme nad směřováním státního rozpočtu a nad tím, co dělá Česká národní banka, tak je zjevné, že rozpočtová a měnová politika jdou dokonce proti sobě. Předpoklady pro změnu musí tedy vytvořit dosud zcela absentující hospodářská politika vlády a pochopitelně i rozumně koncipovaný státní rozpočet. Mimo jiné i proto, že naše hospodářství dlouhodobě žije s nezanedbatelnou, či dokonce hrozivou nezaměstnaností. Souhlasím s těmi, kteří za klíčový impuls pro oživení ekonomiky považují především vývoj vnitřní poptávky, růst spotřeby a růst investic. Jistě, Sobotkova vláda ve svém programovém prohlášení slibuje občanům téměř vše. Jedním z nich je polotovar služebního zákona a spolu s ním už zase pozoruhodná tahanice o místa politických náměstků a rozdělování trafik. A co horšího, konkrétní členové vládní koalice už v uplynulých týdnech stačili porušit i to základní. Mám tu na mysli závazek ústavních činitelů respektovat principy právního státu, hájit ústavní práva občanů a dbát i na mezinárodní úmluvy o lidských právech, kterými je naše republika vázána. Ano, vaše údajná podpora demokracie a základních lidských práv se již nyní, poměřováno dosavadním průběhem jednání Poslanecké sněmovny, stala v konkrétních případech bezobsažnou floskulí. A tak se ptám: Čím se vlastně vaše závazky a jejich mechanismus liší od onoho válcování opozice a koaličních kšeftů, které nynější předseda vlády tak ostře a nesmlouvavě kritizoval na svých předchůdcích?
Máme se bavit o důvěře této vládě. Pan Langer pár dnů po jmenování do funkce zrušil FIPO jako takové. Tam nešlo o odvolání jeho ředitele pana Zimmela. To je moment číslo jedna. A moment číslo dva? Prostě Vězeňská služba je přece vojensky organizovaný sbor České republiky, který má fungovat podle zákona.
Děkuji panu poslanci Haškovi. S další faktickou poznámkou paní poslankyně Černochová.
Děkuji za hezkou pohádku o klidné ministryni a hysterickém generálovi. Myslím si, že už jsme takových příběhů tady hodně slyšeli a ještě uslyšíme. Já nevím, já jsem tam nebyla a nevím, jakým způsobem to pondělní jednání pan generální ředitel svolával. Když to přeložím do jiného případu, je to asi stejné, jako kdyby ministr vnitra nařizoval některému z krajských ředitelů, z policejních prezidentů, z ředitelů jednotlivých útvarů, že nesmí udělat žádné personální změny. Přeloženo - analogie Vězeňská služba versus Policie České republiky. Rozumím - ale pozor! Nebo že se nesmíme hádat my ženy jako s paní ministryní? Nebo vy mužové mezi sebou? Prosím, Jirko Dienstbiere, milý pane ministře, o přeložení této věty.
Děkuji paní poslankyni. S další faktickou poznámkou paní ministryně Válková.
Ano, já se budu tentokráte snažit, aby mě paní poslankyně Němcová nemusela napomínat.
Děkuji paní ministryni za faktickou poznámku. První s přednostním právem přihlášený je pan předseda poslaneckého klubu Občanské demokratické strany Zbyněk Stanjura. Prosím kolegy a kolegyně, zejména pana premiéra prosím o klid.
Na rozdíl od jiných řeknu, že jsem chtěl vystoupit dneska a chtěl jsem vyjádřit svůj názor. A tak se toho báli, až si je zorganizovali sami. A až můj ctěný pan kolega Komárek opět bude mluvit o tom, ať se nevracíme do minulosti, tak už ho fakt nebudu poslouchat, když jeho šéf to jako první vždycky poruší. A oni řeknou: "My jsme jenom řekli, že chceme, aby se u nás žilo lépe, no a to se prostě daří." Chtěl bych říct pár konkrétních případů, kde si myslím, že se vláda mýlí nebo kde chystá chybu, případně na co vláda úplně zapomněla. Platí, že to je dodatek? No tak jsem si z toho vzal, co jsem potřeboval za vhodné. Pak bych nerad slyšel, že v tom druhém jsme to mysleli jinak. Ale úplně stejně říká, že nebudeme dodržovat ty podmínky, protože ještě nemusíme. Víte stejně, když je referendum a nepovede se, tak Evropská unie donutí tu zemi to zopakovat. Takže my budeme mít čárku, podepsali jsme fiskální kompakt, ale ty věci, které jsou uvnitř, prostě dodržovat nemusíme. Pan prezident to podporuje obojí, jak podpis, tak to, že to dodržovat nemusíme. Já vám garantuji, že v okamžiku, kdy to těm rozhodujícím hráčům v Evropské unii nebude vyhovovat, tak se změní definice strukturálního schodku, která už dneska je velmi gumová a velmi vágní. Tím, že říkáme, že jsme konstruktivní opozice, znamená to mimo jiné to, že si myslím, že můžeme vládu či jednotlivé ministry pochválit za něco, co si myslíme, že je dobře a s čím souhlasíme. A já chci říct, že to je správný názor a že to podporuji já i moje politická strana. Mám dotaz na pana premiéra: Kdo to vyjedná? Premiér? Ministr financí nebo ministr zahraničí? Chtěl bych slyšet odpověď. Ale úplně vážně.
Vážený pane premiére, vážení členové vlády, dámy a pánové, budu trošku svižnější. Vláda se dnes uchází o důvěru na základě programového prohlášení vlády. Cíle a prostředky mohou být různé, mohou být třeba levicové, mohou být třeba středové, což mně jako členovi konzervativní strany nemusí třeba úplně vonět. A jestli je něco, co mi opravdu v programovém prohlášení vlády vadí na první pohled, je to, že je málo srozumitelné. Nevím, jestli jste tomu porozuměli vy, když jste to četli, ale já tomu nerozumím. Co mají dobrovolní hasiči co společného s korupcí nebo co mají dobrovolní hasiči co společného s organizovaným zločinem? S jistou nadsázkou - mám tomu rozumět tak, že dobrovolní hasiči, kteří se po své práci angažují ve své obci, nasazují svůj čas, někdy zdraví, bohužel i životy, a dobrovolně se organizují, jsou touto vládou považováni za organizované zločince? Jako starosta mám totiž pod sebou dvě jednotky sboru dobrovolných hasičů, tak bych jim rád vysvětlil, jak mám tomuto odstavci rozumět. Nepodezírám samozřejmě tuto vládu, že by si o dobrovolných hasičích myslela, že jsou to organizovaní zločinci. A ani nepodezírám vládu z toho, že by tyto hasiče chtěla zapojit do boje s organizovaným zločinem. Byť připouštím, že někteří mí ostřílení hoši v mých jednotkách jsou dostatečně akční a velice by se na to těšili. Já vás, členové vlády a vážený pane premiére, podezírám úplně z něčeho jiného. Že této vládě předkládáte programové prohlášení, které jste si vlastně po sobě ani nepřečetli. A nejsem první, kdo tady na to upozorňuje. A bohužel se toto asi začíná stávat jakýmsi znakem této vlády. Ministr financí a vicepremiér této vlády před nástupem do funkce veřejně prohlásí, že nebude číst rozpočet. Vždyť je to jenom balík peněz, podle kterého bude hospodařit tato země příští rok. Vždyť jsou to pouze kandidáti na funkce ministrů. Vždyť je to přece jenom jízdní řád, podle kterého chce řídit tuto zemi, tak proč to číst? Nevadily by mi jiné cíle, než které má naše strana. Bylo by to naprosto logické. Vláda se spoléhá na většinu 111 hlasů v této sněmovně. Toto je pro ni jenom cár papíru. Vážený pane premiére, dámy a pánové, a jak dlouho?
Dalším přihlášeným do diskuse je pan poslanec Stanislav Grospič a připraví se paní poslankyně Jana Černochová.
Ale koneckonců je to její věc, je to věc koalice. A rozumím tomu, že také nezačíná v sociálně lehkém období, protože po sedmi letech vlády pravice zde máme 629 tisíc nezaměstnaných, kterých ve skutečnosti je možná více než přes 800 tisíc, a velká část lidí zdaleka nedosahuje ve svých příjmech na průměr toho, co se oficiálně uvádí ve statistikách.
Kdo je proti? Gratuluji Sněmovně. S další řádnou přihláškou s přednostním právem je přihlášen pan premiér Bohuslav Sobotka.
Děkuji.